Na základě dohody se Ukrajina zavazuje přijmout reformy a dodržovat demokratické zásady, lidská práva a zásady právního státu. To zdůrazňuji především směrem ke zmíněným doprovodným usnesením, ať už kolegy Luzara, či kolegy Foldyny, kterým nechci upírat snahu a snad i dobré mínění. Nepolemizuji s tím, že je Ukrajina země plná problémů a že si za mnohé z nich může sama. Nemá zde cenu vyjmenovávat všechny problémy této země, které vycházejí z její složité a často i pohnuté historie. I já upřednostňuji diplomatická a mírová jednání. Snad proto, že byla Ukrajina součástí Sovětského svazu? Nalijme si čistého vína. Jsme svědky novodobého zápasu o sféry vlivu. Je vstřícným krokem k zemi projevující jasně vůli přibližovat se Západu.
Mám zde faktickou poznámku pana ministra Zaorálka a potom s přednostním právem se hlásí pan ministr Stropnický.
Je otevřené jeho splácení. Nicméně já vím, že premiér by měl navštívit Ukrajinu do konce tohoto roku, tuším v prosinci. Ale já se této věci také nevyhnu, když s ukrajinskou stranou jednáme.
Přihlásil jste se s faktickou poznámkou. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Stropnický.
Děkuji. Zanechme také zneužívání dramatického slova fašismus. Jsou ideologie, které to používají v současnosti často v různých ideologických šarvátkách. A především nešermujme demonstrativní láskou k ukrajinskému lidu. Tu totiž nejlépe projevíme tím, že této asociační dohodě řekneme ano, protože ukrajinský lid, ten, za který se asi všichni můžeme postavit, je v drtivé většině. Tak tady neřešme nějakou marginální okrajovou skupinku a pomozme těm Ukrajincům, ke kterým se tak často pateticky hlásíme tím, že jim nebudeme znemožňovat nebo komplikovat cestu k asociační dohodě. Ti lidé potřebují povzbudit a ne kádrovat. Pokud řekneme ne, tak to znamená, že jsme rozmnožili řady Putinových dervišů.
Toto referendum na Krymu bylo vyhlášeno v souladu s platnou ústavou Ukrajiny, která toto umožňovala. V tomto referendu se voliči absolutní většinou rozhodli pro nezávislost na Ukrajině. Dne 25. května se na Ukrajině uskutečnily prezidentské volby. Nekonaly se však na celém jejím území. Proruské nepokoje na východní Ukrajině, které vypukly po svržení prezidenta Janukovyče, se vystupňovaly v ozbrojený konflikt mezi Ukrajinskou vládou a silami v Doněcké a Luhanské lidové republice. Kvůli bojovým operacím uprchlo z východní Ukrajiny do Ruska jen do 5. srpna 2014 více než 730 tisíc lidí. Došlo také na zákaz Komunistické strany Ukrajiny. Tento zákaz je však protiústavní, neboť o zákazu stranu rozhodl svým výnosem ministr spravedlnosti, který k tomu není oprávněn. Komunistická strana Ukrajiny dále funguje a připravuje se k volbám. Navíc tady jde o jasnou paralelu s podobným vývojem jako v Německu po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Příkladem toho může být tzv. humanitární upalování v Oděse, což je považováno za oxymóron, stejně například jako humanitární bombardování Jugoslávie. A v tomto chronologickém výčtu bych mohl pokračovat dále a dále. Domnívám se však, že se mi již podařilo v krátkosti shrnout, jaká byla a je situace na Ukrajině po rozpadu Sovětského svazu. Jedním slovem by se dala nazvat jako extrémně nestabilní či nestálá. A to nehovořím o tom, že Ukrajina mnohdy tyto podmínky nedodržovala a své závazky sice uznávala, ale nehradila. Žádné pozitivní zprávy tedy. Takže v roce 1994, když byly Ukrajině garantovány její hranice, byly garantovány neutrální Ukrajině, ovšem Ukrajina když v roce 2008 začala v rozporu s ústavou hovořit o vstupu do NATO, jednala naprosto v rozporu s ústavou, a z ústavy se stal tudíž irelevantní dokument. Toto lze označit za naprostou ignoraci práva, neboť na jedné straně vlastní ústavu sám popírám a ohýbám a na straně druhé vyžaduji, aby druzí sami podle platné ústavy a možností, které dává, nejednali a toto právo jim upírám. Rusíni se ve svých požadavcích odvolávají na referendum z roku 1991, v němž se velká většina obyvatel Zakarpatska vyslovila pro autonomní status. Ten ale Kyjev Zakarpatsku nikdy nepřiznal. Letos v dubnu vytvořili na západě Ukrajiny představitelé národnostních menšin - Rusínů, Maďarů a Rumunů - Shromáždění zakarpatských národností, které má sjednotit snahu o prosazení jejich menšinových práv. Organizace údajně sdružuje na milion obyvatel ukrajinské zakarpatské oblasti, tedy asi 90 % lidí, kteří v nejzápadnější části země žijí. Co se posledního vývoje samotného konfliktu na východě Ukrajiny týče, aktuálně se konstatuje, že vyhnal do zahraničí 879 tisíc lidí, jak tvrdí OSN. Podle odhadů OSN potřebuje zhruba 5 milionů lidí na Ukrajině humanitární pomoc. Přiznal, že k odražení poslední ofenzívy separatistů u Marinky ukrajinská armáda nasadila těžké zbraně. Ty přitom měly být podle minských dohod již staženy od linie příměří. Do toho všeho se z Ukrajiny dozvídáme informaci o tom, že gubernátorem ukrajinské Oděsy se stal bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili, politik, který je nyní ve vlastní vlasti stíhán za zneužití pravomoci a žije tak v exilu. Podráždění na překvapivé rozhodnutí Kyjeva zavládlo i v Tbilisi. Podle ukrajinských komentátorů může být pro Saakašviliho, o jehož uplatnění v rámci ukrajinské státní správy se dlouhodobě spekuluje, Oděsa jen přestupní stanicí. Vždyť je zcela zřejmé, že pro gruzínského exprezidenta není gubernátorský post vysněnou metou, napsal ukrajinský novinář Sergej Rudenko. Styl politické práce Michaila Saakašviliho byl vždy v prezentování každé hrozby, ať už vojenské, nebo politické. Dnes už ale snad všichni vědí, že jde jen o někým nastrčenou figurku. Nebudu zde spekulovat kým, ale domnívám se, že je to více než zjevné. Podle aktuálních informací prezident Petro Porošenko byl také velmi šokován ze současného dění v Kyjevě a vlnou násilností spojenou se vzestupem pravicových sil. Zraněno bylo na 140 lidí. Exploze byla údajně způsobena výbuchem granátu. Porošenko nazval tento útok protiukrajinskou akcí a požadoval, aby všichni organizátoři a představitelé politických sil nesli plnou odpovědnost. Demonstrace byla zorganizována jako protest proti plánu na zvýšení autonomie separatistických enkláv na východě Ukrajiny, které by mohl snad přinést konečně mír. Z toho jasně vyplývá, že není pod kontrolou ani vnitřní situace na Ukrajině, když nepočítáme oblasti bojů. Ze všech těchto i mnoha dalších zpráv, které se na nás hrnou, je třeba si skutečně položit otázku, zda je dnes ta pravá doba tuto asociační dohodu ratifikovat.
Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážení dva přítomní ministři na interpelacích. Já myslím, že je potřeba vzkázat panu místopředsedovi KDU-ČSL a ministru zemědělství v jedné osobě, že té interpelaci stejně neuteče. Takovouto fatální neúčast má horší než premiér.
Po pravdě řečeno nevím, jak z toho ven. Já mám několik možností.
Čili návrh na přerušení do následující schůze. Kdo je proti? Návrh byl přijat a tuto interpelaci budeme projednávat na následující řádné schůzi Poslanecké sněmovny. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se hlásí jako první pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pan ministr dopravy je přítomen, můžeme interpelaci bez problémů projednat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dneska máme samé speciální případy. V této interpelaci se tak stalo. Já jsem to včera konzultoval s panem předsedou Poslanecké sněmovny. Můžeme mít různé politické pohledy, můžeme různě interpretovat informace či data, která dostaneme, můžeme se o to přijít, ale nenuťte mě, abych psal podle zákona 106 a pak se soudil a vyžadoval informace. Rovnou avizuji, že vyslovuji nesouhlas, protože jsem nedostal zhruba polovinu odpovědí. Abych byl spravedlivý k panu ministru Ťokovi, není první ministr, už dva jeho předchůdci ve vládě odložili harmonogram. Já nezpochybňuji a jsem si toho vědom, a to není nová informace, že evropské směrnice a zákony umožňují i přímé zadání. Myslím si, že se máme snažit. Já jsem v té interpelaci popsal vlastní zkušenost. Když jsem šel na ministerstvo, tak jsem vlastně zdědil výsledky podané nabídky první pilotní soutěže, kde stát v osobě Ministerstva dopravy obdržel dvě nabídky.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady projednáváme stovky zákonů. Tento zákon je těmito výjimkami přímo nabitý. Proto já osobně nemohu s tímto návrhem zákona souhlasit a nemohu ho podpořit. Přesně jak zde bylo řečeno: buď všichni, nebo nikdo.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Hájek.
Ne, jen někteří. A co ty ostatní? Vy jste přece byli vehementně pro, aby tam byly státní podniky. Tak co s obchodním tajemstvím u těch soukromých korporací, jak máte strach, že by se všechno zveřejnilo? Ale mohl bych... Já nebudu používat stejně absurdní příklady. Vracím se k Rekonstrukci státu. A pak se ptáte: všichni, nebo nikdo? Ty jo, ale já ne, já jsem přece ten hodný.
Ještě jednou, dámy a pánové. Já jsem skutečně pracoval, tvrdě jsem kopal uhlí v potu tváře, v potu toho mouru.
Nyní pan poslanec Komárek, připraví se pan poslanec Zahradník s faktickou poznámkou.
Po dlouhých měsících a letech schvalujeme zákon, na který veřejnost netrpělivě čeká a který je určitě potřebný, pro který se určitě shodne i část koalice i část opozice. Získáme je jedině tím, když tento zákon odhlasujeme.
Ale jsou to všechno dárci z veřejných peněz.
Děkuji.
Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Tato debata sem nepatří , patří zpátky do druhého čtení, zpátky do výborů, protože tohle není možné! Vy znevažujete zákon o jednacím řádu. Prosím vás, držme se toho, co v této Sněmovně máme udělat - poctivě odpracovat zákon, který může platit, nikoliv poškozovat občany České republiky!
Eviduji žádost o vaše odhlášení. Konzultoval jsem návrh s panem místopředsedou Filipem. Dohodli jsme se, že návrh na vrácení do druhého čtení bude následovat po ukončení rozpravy, tak abychom respektovali jednací řád. Budeme tedy v tom případě pokračovat v rozpravě, která je otevřená, a s faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Jandáka. Další faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Fiedler.
Vy jste jich uzavřel desítky, stovky, možná tisíc za tu dobu, co byl ten systém, který vy napadáte, vydělal jste na tom miliardy.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Stanovisko výboru: nedoporučuje.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je: nedoporučuje.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Společně jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru: nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas vyměřený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v přerušeném jednání zákona o registru smluv. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.
Nejprve chci poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili trvalou výjimku pro malé obce, a byli to poslanci napříč politickým spektrem. Když to zjednoduším, měsíce a roky nám někteří aktivisté píšou, že musíme přijmout registr smluv, a je to jejich legitimní občanský postoj. My víme, co si o tom myslíte.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás také stručně seznámil s naším stanoviskem. To, co bylo zvlášť úsměvné, pak bylo sledovat, jak Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu pana poslance Zemánka. Agrofert je velkým příjemcem dotací z veřejných rozpočtů. Politická divize Agrofertu hájila zájmy svého vlastníka a jednohlasně tento návrh pana poslance Zemánka zamítla. Je to právo každého poslance hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Je na vás, kolegové, abyste si zvážili, zda jste hlasovali podle svého vědomí a svědomí, anebo podle kasy svého šéfa. To už si odpovězte sami.
Já vám děkuji, pane předsedo. Další do rozpravy je přihlášen pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. S přednostním právem se hlásí, nikoliv do rozpravy.
S tímto pozměňovacím návrhem vyjadřuji souhlas. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já vás teď seznámím s jeho usnesením. Já to tedy všechno pro jistotu přečtu. A.1 Vynětí tržeb z dopravy g) se slovo "drážní" nahrazuje slovem "železniční". A.6 Zrušení výjimky z postupného náběhu evidence Poznámka: Text uvedený kurzívou je informativní.
Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Ještě přidám dvě omluvenky. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji deset přihlášených.
Vážené kolegyně a kolegové, vážená poloprázdná sněmovno, já mám ve svém příspěvku dva okruhy.